Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl změnu pořadu této schůze, která je dle mého názoru velice nutná a také logická. Žádám vás tímto, abychom do programu 33. schůze zařadili ještě doposud neprojednané výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, a to konkrétně na tento čtvrtek 11. července, a to hned jako první body po pevně zařazeném bodu odpovědi na písemné interpelace, tedy v 11 hodin. Proto vás všechny prosím, abychom zohlednili tento společensky nežádoucí stav a urychleně již přistoupili k projednání zmíněných bodů, ke kterému jsme povoláni příslušným zákonem. Jako klub KSČM jsme byli některými kolegy, zejména z řad ODS, v poslední době mediálně osočováni, že úmyslně blokujeme projednávání televizního bodu dlouhými projevy.
A čím dřív si myslím, že to bude veřejnost vědět, tím dřív můžeme dojít k nějaké nápravě. I nám záleží na tom, aby Česká televize fungovala zvlášť po té ekonomické stránce tak, jak fungovat má.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec. Připraví se pan poslanec František Kopřiva. Máte slovo.
Děkuji. Důvod, proč to tady před vámi přednáším, není, že bych tady chtěl nějakým způsobem znovu rozpoutávat diskusi o možném střetu zájmů pana premiéra. Tak to vůbec není. Ale pokud jsem správně zaregistroval, některá ministerstva, speciálně ministr zemědělství pozastavil čerpání těchto nenárokových dotací, dále i ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. A myslím si, že by se mělo měřit všem stejným metrem. Nakonec Evropská komise se chová stejně. Myslím si, že není možné to nechat v tom duchu, aby případné platby stát sanoval z českého rozpočtu na úkor českých daňových poplatníků. První termín byl dnes jako druhý bod dnešního jednání.
Jestliže dnes vláda uvažuje o zavedení sektorové daně na pojišťovnictví na uhrazení běžných rozpočtových výdajů, který sektor ekonomiky bude postižen příště? Takže je to evidentní příklad daňové diskriminace. Na ty, které byly obezřetnější, to dopadne mnohem více. Zdanění budoucích zisků v životním pojištění je vlastně stop pro začínající pojišťovny v okamžiku - v oblasti životního prostředí je ta situace obzvlášť dramatická - kdy dojde ke zdanění očekávaných budoucích zisků životního pojištění, což znamená odvod daně z prostředků, které pojišťovny ještě nemají. Jaký může být dopad na klienty? Pojišťovny budou hledat způsoby, jak tento výpadek ve svých budoucích příjmech nahradit. Takže nevím, z čeho vychází v důvodové zprávě uvedená věta, že nelze očekávat růst pojištění pro jednotlivce a pro firmy. Pojišťovny si myslí pravý opak. Víte, že i u životního pojištění může docházet, a velmi často dochází, ke spoření a investičnímu výnosu. Co opravdu existuje - nevím, jestli to Ministerstvo financí a vláda zvažovaly - je riziko konverze na pobočky. Vzhledem k mimořádnému ekonomickému dopadu lze očekávat, že pojišťovny a jejich akcionáři budou zvažovat všechny možnosti, jak dopad opatření omezit. Tím může Česká republika přijít o přímou regulatorní kontrolu nad podstatnou částí pojišťovacího sektoru. Docela zajímavé jsou připomínky regulátora, to znamená České národní banky. V rámci připomínkového řízení Česká národní banka jako povinně připomínkující místo k vládnímu návrhu zákona uplatnila řadu připomínek, které zůstaly nevypořádány, respektive nezapracovány, protože způsob vypořádání je takový, že neakceptuji a formálně jsem ji vypořádal. Například Česká národní banka, jedna z jejích zásadních připomínek byla, že dva roky na placení, to není nedostatečný rozklad. Vzhledem k významnému dopadu navrhované úpravy na pojišťovny považuje Česká národní banka - ne opozice, Česká národní banka - jako regulátor rozklad do dvou let jako nedostatečný. Česká národní banka očekává, že právní úprava povede k významnému tlaku na likviditu. Pojišťovny budou v důsledku nové právní úpravy nuceny k odprodeji některých aktiv, což může vést k budoucím ztrátám, neboť by jinak tato aktiva mohla být držena do splatnosti. V této souvislosti Česká národní banka také upozorňuje na riziko dopadu na klienty, protože předčasný vynucený odprodej investičního portfolia může mít negativní dopad... Ale to je dobře, že nemá šanci. V tom stojím za větším koaličním partnerem ve vládě, protože každá sektorová daň je špatně, ať už to jsou pojišťovny, nebo banky. Na klienty. Dle názoru České národní banky se také jednorázové zdanění projeví snížením vlastních zdrojů, takže nelze vyloučit ani ohrožení plnění předepsaných regulatorních požadavků. Stanovisko ministra financí - neakceptováno. Česká národní banka upozorňuje na obsahový nesoulad mezi rozsahem závazků zahrnutých do účetních technických rezerv a solventnostních technických rezerv. Co na to vláda a Ministerstvo financí? Nezajímá je to. No tím, že daňoví poplatníci zaplatí více. Takže se jedná evidentně o zvyšování daní. Takže zazvonil zvonec a pohádky o tom, jak hnutí ANO nezvyšuje daně, je konec. Tento návrh je pouze o zvyšování daní. A není to pouze o zvyšování daní z tabáku, alkoholu nebo hazardu, jak umně vytvářejí mlhu vládní politici. Některé. Já řeknu přesně které. Kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze tuto část, tak my občanští demokraté budeme hlasovat pro návrh zákona. Vlády, nebo obcí? Navíc jsem vás za to pochválil. Zvyšuje se rozsah osvobození v rámci boje se suchem, boje proti klimatickým změnám a tak dále a tak dále. Zjednoduší to život majitelům, zejména těch krajinotvorných prvků. Takže to je opravdu dobře a v této části by vláda naši podporu získala. Bohužel vláda k tomu přilepila mnohé další věci. Já bych se možná zaměřil na něco, co paní ministryně nerada slyší. Ona říká, že to není sektorová daň pro pojišťovny, ale je to sektorová daň pro pojišťovny. Jmenuje se trochu jinak, zase s tím argumentem, proč to pojmenovat přesně, když to můžeme nějak popsat a zamlžit tu věc. Roční zisk v celé oblasti pojišťovnictví byl v roce 2018 necelých 12 miliard korun. Vláda přichází s plánem vyhlásit daň s plánovaným výnosem zhruba 10 miliard. Takže přibližně celý roční zisk chce vláda pojišťovnám sebrat s tím, a to má pravdu vláda, když říká, že ty rezervy vytvářely ty pojišťovny každá jinak. Ty vyšší rezervy mají především ty pojišťovny, které působí na celém trhu, i geograficky i na celém trhu všech pojišťovacích produktů. Už jsme tady měli vládu, která poroučela větru a dešti, a jak to dopadlo. Takže ti opatrnější budou opravdu potrestáni. Je pravda, že podobný krok v historii Ministerstvo financí už několikrát zvažovalo. A teď vás seznámím s podrobnějším stanoviskem České asociace pojišťoven proti zdanění technických rezerv pojišťoven.
Prosím, pane poslanče.
... mění způsob stanovování jejich daňové uznatelnosti. Doposud byly daňově uznatelné technické rezervy, které mají pojišťovny zahrnuty v účetnictví. A co na to říkají samotné pojišťovny? Stanovuje ne jejich maximální výši, pak by bylo možná k úvaze, pokud by byla stanovena maximální výše, to zdanit, ale stanovuje minimální výši. Minimální. A co říká naše vláda? Kdo má rezervy vyšší než minimální, toho zdaníme. Není normální dělat si rezervu větší, než je stanovené minimum. Co je na tom špatně? Obezřetný přístup pojišťoven. A s tímto absurdním argumentem nám říká, že to je vlastně podle evropské směrnice. Ale podotýkám, ta směrnice stanovuje minimální rezervy. Velmi často tady rádi hovoříme o tom, že u nás je finanční sektor stabilní, ať už bankovní, nebo pojišťovny. A je to pravda. Tento krok vede k tomu, aby byl méně stabilní, méně výkonný, méně připravený na případné otřesy a mimořádné příležitosti. Protože těch 10 miliard se prostě hodí. Proč má tolik peněz v rezervě, to je přece podezřelé. To by se nám hodilo, to bychom pak mohli rozdělovat my. Připadá vám to absurdní? No, je to absurdní. Ale stejně absurdní je tento návrh vlády. Jedná se o jednorázový příjem do rozpočtu. To vláda samotná přiznává.
Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Já bych chtěl zpochybnit to předchozí hlasování, které se týkalo Makedonie.
Prosím, pane předsedo.
Vy jste řekl, že jedno může proběhnout, aby to bylo bezprostředně, tak abychom pro příště my všichni věděli, kolik jich může proběhnout, jestli právě jedno nebo dvě nebo tři.
Rozhodneme v hlasování číslo 12 o námitce pana poslance Chvojky. Kdo je proti přijetí námitky proti elektronickému zápisu o hlasování? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o pevném zařazení bodu, tak jak přednesl pan poslanec Jiří Valenta, že budeme hlasovat o výročních zprávách České televize ve čtvrtek v 11 hodin. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo je proti? Je to nový bod, budeme tedy hlasovat dvakrát. Hlasování číslo 17 o zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?
Vážené dámy a pánové. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok německé rodiny Walderode na vydání bývalého panství na Turnovsku. Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše, podle kterých byl zabaven majetek sudetských Němců. Dovolte mi v této souvislosti navrhnout mimořádný bod s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode. Je třeba říct, a to hodně nahlas, že do dnešní doby nebyl vydán majetek všem obětem, a to většinou židovským obětem nacismu. Obecnou podmínkou pak i nadále zůstávalo české občanství žadatele, což vyloučilo mnoho zahraničních nároků, a majetky byly v mnoha případech privatizovány. Dámy a pánové, jakkoliv jde o mnoho peněz, zřejmě o tři miliardy korun, tak hodnota tohoto majetku vrácená henleinovcům není to nejdůležitější. Bizarní a děsivé jsou jiné dvě věci. Druhý problém, který nám tu teď nastal, je ten, že se tu vytvořil precedens, podle kterého bude moci žádat o majetek každý sudetský Němec, kterému byl nějaký majetek zabaven. Žádám, abychom zařadili jako mimořádný bod programu debatu, jak systémově zabezpečit neprolomitelnost dekretů prezidenta Beneše. Na širší debatu je také naprosté selhání soudců v Semilech a v Hradci Králové, kteří ignorovali zcela zásadní fakta a to, že restituent měl za války říšské občanství, a tudíž jeho majetek byl zcela po právu po válce zabaven. Soud přijal jako argument pro restituci to, že Walderodemu bylo v roce 1947 znovu uděleno československé státní občanství. Ignoroval ovšem fakt, že udělené státní občanství nijak nezakládalo jakýkoliv nárok na vrácení majetku zabaveného podle Benešových dekretů. A soud ignoroval fakt, že si samozřejmě Walderode v roce 1947 o vrácení majetku ani nepožádal, protože na něj samozřejmě neměl žádný nárok. Byl to záměr, hloupost, neschopnost, anebo snad nějaká korupce? V každém případě bychom měli žádat paní ministryni spravedlnosti, aby kauzu nechala přešetřit a s výsledkem nás tady seznámila. Dámy a pánové, jedná se o velmi vážnou věc a je skutečně bizarní, že na jedné straně dáváme miliardy nacistickým kolaborantům a na straně druhé blokujeme restituce majetku židovských obětí nacismu. A my sami, tedy český stát, o vrácení majetku, který nám nacistické Německo ukradlo nebo zničilo, odmítáme současné Německo požádat. Němci, jak vidíme, takový ostych nemají. A já bych byl rád, abychom se i my hlásili o svůj majetek. Němci, kteří za naše peníze budovali po desetiletí svou prosperitu, nám skutečně dluží, a to řádově 10 až 15 tisíc miliard v rámci reparací. Byla by to jedna věta: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky."
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující změny pořadu schůze.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. A nyní pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, pan kolega Faltýnek mě trošku předběhl.
Pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom stručný komentář k návrhu pana místopředsedy Okamury. Jakkoliv se někteří z nás snaží vyvolat dojem, že máme autokratický systém poloprezidentského charakteru, mám za to, že náš ústavní systém je systémem parlamentní demokracie. Kdo je vlastníkem toho či onoho majetku v případě sporu, přísluší výlučně do rozhodování moci soudní. A já chci varovat před tím, abychom se nechali vlákat do pasti, před návrhem, že moc zákonodárná by měla přezkoumávat a diskutovat soudní rozhodnutí v téhle věci.
Tento jednorázový příjem chce použít do běžných provozních výdajů státu. Čirou shodou okolností v posledních dvou letech funkčního období této vlády před příštími volbami. Takže příští vláda, ať bude jakákoliv, z tohoto opatření nebude mít vůbec nic. Co je na tom systémového? Taky vůbec nic. Kritickou oblast vidí pojišťovny zejména v oblasti životního pojištění. Tady se mají odvést prostředky, které zatím neexistují. Pojišťovny říkají, a mají pravdu, že dramaticky nesprávná je nová metoda zdanění pro oblast životního pojištění. Účetní technické rezervy u životních pojištění jsou vytvořeny podle pojišťovnou pevně daných a neměnných pravidel... .
Ano, pane předsedo. Znovu prosím o klid, ať můžeme dokončit projednávání tohoto bodu.
- či dokonce k podstatnému omezení schopnosti vykonávat pracovní či jiné žádoucí aktivity. A to je opravdu naprosto unikátní situace. Zdanění zisků, které ještě nenastaly a které ani nastat nemusí. V současné době jsou daňově uznatelné účetní technické rezervy, které pojišťovny tvoří podle zákona o účetnictví. Tato tzv. solventnostní pravidla však byla vytvořena, to už jsem říkal, pro stanovení minimální a optimální bezpečné výše kapitálu, který potřebuje pojišťovna pro své podnikání. Například odečet budoucích očekávaných zisků od hodnoty závazků je v rozporu se zásadou opatrnosti uplatňovanou v účetnictví. Tento návrh má v sobě schovanou i retroaktivitu. To je velmi důležité. Chce zdanit něco, co pojišťovny vytvářely podle jiného zákona, dosud platného. A v tom je retroaktivita. Je to vlastně sankce pojišťovnám, které plní své povinnosti obezřetného podnikání dle zákona o pojišťovnictví, zde konkrétně spočívající v obezřetném oceňování závazků vůči klientům. V tomto případě pojišťovny místo aby platily dividendy svým majitelům, vytvářely rezervy pro své klienty. Takže peníze neodvedly z České republiky, nechaly je tady pro české klienty. A jaká je reakce vlády? To je boj proti odvádění dividend? Co se pravděpodobně stane? Kdo by tady investoval, když celý roční zisk vezme vláda na mimořádné dani? Proč by tady ty peníze nechávaly? Proč by nechávaly peníze pro české klienty, když je vláda trestá daní? Mnohem raději je odvedou svým zahraničním vlastníkům. Myslím, že zajímavá je informace o celkové výši technických rezerv. Ano, podle Solvency II by to mělo být 250, dneska mají 300, tak těch 50 dodaníme. Každý z vás, kdo někdy vedl nějaké firemní účetnictví, ví, když budu mluvit o časovém rozlišení, časové rozlišení nákladů, časové rozlišení výnosů, jsou to položky, které velmi podrobně zkoumají auditoři. Nemá to žádnou logiku a myslím si, že ty pojišťovny zcela správně poukazují na diskriminační charakter tohoto opatření. Jaký je dopad na pojišťovny, pokud by tento návrh zákona byl schválen? Opatření dopadá na celý pojišťovnický sektor.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji.
Takže nevidím důvod, proč bych nechával hlasovat. Předtím ještě pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.
A hlasovatelné to bylo.
Máte slovo.